Dalším, již zmíněným bodem je samostatná rozpočtová kapitola. Velké digitalizační projekty bývají svou povahou nadrezortní. Slouží všem organizačním složkám státu, stejně jako samosprávám a tak dále. Stejně tak není možné v těchto podmínkách vybudovat silné kompetenční centrum, ve kterém by se soustředily zkušenosti a odbornosti, které by pak mohly synergicky využít i ostatní úřady. Jako řešení je navrhován převod rozpočtových prostředků určených na digitalizaci do jedné rozpočtové kapitoly, jejíž správcem bude DIA. Z této kapitoly budou následně financovány digitalizační projekty nadrezortního a celostátního významu, které svou povahou slouží všem rezortům celostátně sdílených služeb. Dále úprava kompetenčního zákona - kromě nezbytných změn souvisejících se zřízením DIA jako ústředního správního úřadu bude třeba zakotvit agendu digitalizace jako svébytnou agendu svěřenou členovi vlády. Na základě vyhodnocení variant jsme došli k závěru, že není třeba zřizovat samostatného ministra digitalizace, ale bude převzat model ministra odpovědného za legislativu, který může být buď samostatný, nebo může být spojen s jinou funkcí ve vládě. Jde o řešení v podstatě legislativně zakotvující současný faktický stav. Legislativní zakotvení je však nezbytné z technických důvodů, zákonem nelze ukládat úkoly orgánů, který je nyní zřízen toliko usnesením vlády. Předpokládaný zákon však vytváří pouze možnost této změny, zda bude skutečně využita a zda dojde k jakékoliv organizační změně na straně státních podniků NAKIT a střediska služeb, bude na rozhodnutí vlády, které tento zákon nijak nepředjímá. Závěr - stávající právní rámec a struktura orgánů veřejné správy upravující digitalizaci nevytváří dostatečné podmínky pro úspěšnou a efektivní digitalizaci veřejné správy, jak zde zmínil pan ministr. Současné právní předpisy upravující strukturu, působnost a pravomoci orgánům veřejné moci v oblasti digitalizace veřejné správy a centrálních sdílených služeb jsou charakteristické určitou roztříštěností právní úpravy a absencí centrální autority, která by se mohla plně soustředit pouze na tuto agendu. Současná struktura orgánů veřejné moci zabývající se digitalizací je pak pro adresáty právních norem obtížně čitelná a nepřehledná. Ústředním správním úřadem odpovědným za elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru a za oblast informačních systémů veřejné správy je Ministerstvo vnitra. V rámci Ministerstva vnitra je však tato agenda vzhledem k šíři jeho působnosti spíše okrajová. Tyto služby jsou často poskytovány prostřednictvím organizace podřízené danému ministerstvu.
Děkuji. To znamená, naším cílem je to, abychom zařadili jako první bod bod, který se bude jmenovat Zastropování cen energií a další podpora. Myslím si, že to není nic nenormálního, a v současné době to považuju za prioritu číslo jedna.
Nyní se dostáváme k ostatním přihlášeným bez přednostního práva, nyní je to tedy pan poslanec Radek Vondráček a následovat bude pan poslanec Brázdil.
Paní předsedkyně, děkuji za slovo, že se dostanu na řadu 14.40 jsem ani nečekal, to je pro mě příjemné překvapení. Já jsem na své písemné přihlášce nazval nový bod Informace vlády o aktuálním stavu nelegální migrace v České republice a žádám pouze o zařazení tohoto nového bodu, nebudu žádat pevné zařazení, k čemuž se tedy nyní vyjádřím. Já samozřejmě chápu, že jsme rokovali a už bylo 6 hodin ráno, nicméně reagovali na mě ještě další kolegové, rozproudila se nějaká debata. Já jsem očekával aspoň nějakou reakci ze strany ministra vnitra, aspoň něco - pan ministr vnitra nebyl na hlasování, není tady ani dnes a mlčí. Když se teď domluvíme v rámci Poslanecké sněmovny, najdeme čas v rámci této schůze, řekneme si, že to bude trvat hodinu, a pan ministr vnitra, který prostě asi na to nemá čas, protože on na tu každodenní práci nemá čas, on řeší pořád nějaké skandály, tak by nás aspoň informoval o tom, co se děje, a jestli to, co se šíří mezi lidmi, je, nebo není pravda, tak se podaří uklidnit situaci zavčas. Nedělejte to, jak to děláte se vším a pořád. Já bych se chtěl zeptat pana ministra vnitra, jaká ta situace opravdu je, jestli je pravda, že se jich zachytává asi tak 50 denně. Mohou je zadržet pouze na tři dny. Snaží se, dělají, co mohou, nicméně musí je propustit a oni to znovu zkouší, do Německé spolkové republiky nejčastěji. Přijde vám tohle jako normální systém? Přijde vám to jako normální systémové řešení v rámci Evropské unie? Já mám informaci - zase, ptám se, je to pravda? A teď je otázka, co se s tím bude dít? To nám třeba řekne pan ministr, jak to tedy je potom s personálním zajištěním, s rozpočtovým zajištěním, s finančním zajištěním, jak funguje teď to nové centrum u nás v Holešově? Pan hejtman mi řekl, že zatím je s tou migrační vlnou spojena nulová kriminalita. Ano, jejich cílovou zemí je Německo, ale to Německo, když je tam chytí, tak je vrací k nám. Proto navrhuji tento mimořádný bod, nenavrhuji jeho pevné zařazení.
Možná překvapím svojí reakcí, nicméně vysvětlím potom kontext celé věci. Samozřejmě v téhle chvíli graduje a já vám vysvětlím proč. Ta dohoda pozbyla své platnosti a prezident Erdogan samozřejmě otvírá cestu do Evropy.
Ve struktuře DIA je na toto všechno pamatováno. Zakázky se prodlužují upřesňováním, co to po nás vlastně chcete, abychom dodali. Delivery units by toto měly umět řešit. Část těch lidí, kteří budou pracovat pro tuto agenturu, bude oddělena z Ministerstva vnitra. Já bych se pak dále vyjádřil v debatě, toto úvodem.
Naplněním těchto primárních principů bude vytvořeno prostředí a institucionální zázemí, ve kterém lze sekundárně naplňovat další principy digitálně přívětivé legislativy, tedy zejména princip interoperability, tedy budování služeb propojitelných a využitelných ideálně i v evropském a mezinárodním prostoru,; Zákon přináší tyto hlavní změny: Zřízení Digitální a informační agentury, dále zkratka DIA. DIA bude zřízena jako ústřední orgán státní správy. V průběhu přípravy návrhu věcného řešení bylo zvažováno několik právních forem a ústřední orgán správní správy byl zvolen jako nejvhodnější. Forma správního úřadu je nezbytná, jelikož DIA bude vykonávat také státní správu, zejména na úseku elektronické identifikace kvalifikovaných prostředků. Bude se jednat o organizaci, která z povahy své činnosti poskytuje služby celé veřejné správě, nedává tedy smysl, aby byla podřízena jednomu z ministerstev. Kromě dopadů organizačních v praxi by docházelo ke střetu mezi zájmy DIA a další agenturou rezortu, jsou zde i dopady rozpočtové.
Tento polský požadavek zároveň ukazuje na zbabělost a lhaní mnoha českých vládních politiků, kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné. Hnutí SPD jako jediná politická síla se dlouhodobě veřejně hlásí k myšlence, že i Česká republika musí po Německu požadovat urychlené vyplacení reparací, které nám Německo jako následnický stát nacistické Třetí říše dluží. Máme na to evidentní právní nárok a jsme tím povinni našim předkům a všem obětem nacistické okupace. Právo na vyplacení těchto válečných reparací nám přiznala postupimská konference i reparační konference v Paříži. Podle hodnověrných odhadů a propočtů na základě vývoje hodnoty měny a cen nám tedy Německo dluží ještě minimálně 4 biliony korun, přičemž některé odhady hovoří až o 15 bilionech. V úklonu, v úklonu jsou české vlády před nimi! A počkáme si na odpověď. Já tu odpověď znám, zase se bude bát. On je bázlivý.
A už běží, tak to ještě stihl, a poprosím tedy o vystoupení pana předsedu.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.
Dobrý den. Já vystoupím s návrhem se zařazením dalšího energetického bodu. Já to říkám proto, protože jsem zde vystupoval opravdu mnohokrát, prakticky na každé schůzi navrhuji nějaké body, jakým způsobem řešit energetickou krizi. Netvrdím, že mám od všeho klíče, že vše, co jsme navrhli, bylo vždy geniální. Chápu, že je to i celkem náročné rozhodování. Úplně stejné je to s energeticky úsporným tarifem, v němž už se dneska nevyzná ale opravdu lautr nikdo. Připravuje se údajně několik scénářů. Máme před jednáním Evropské rady a my nevíme vůbec nic. Ptám se logicky a myslím si, že se ptají i všichni ostatní poslanci, proč to nedělají úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu, vždyť jich je tam více jak sto jenom v oblasti energetiky, proč se to řeší na poslední chvíli, proč to dostávají komerční firmy.
Chtěla jsem se k tomuto bodu vyjádřit i proto, že tady mám stanovisko Parlamentu dětí a mládeže České republiky, které je uvozeno... Jedno je naprosto zřejmé, měli bychom otevřít tu debatu. Já vždycky budu pro zákon o celostátním referendu, ale v rozumné podobě, a mně nepřipadalo rozumné, a proto jsem řekla svoje negativní stanovisko, aby umožnil i hlasování o vystoupení z EU. Ty považuji za absolutně klíčové.
Děkuji moc. Prosím, máte slovo.
Budu velmi stručný. Poté mám bod, který se nazývá Aktuální situace v sociálních službách. Tam jsme samozřejmě svědky toho, že kraje a obce by měly dofinancovávat vlastně místo státu sociální služby. Děkuji.
Také děkuji, pane poslanče. A nyní, než předám slovo kolegovi Králíčkovi, přečtu omluvy.
Právní úprava je navrhována tak, aby byla v souladu se zásadami zákonnosti, legitimity cílů a přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod. Děkuji za pozornost.
Prosím, vaše dvě minuty. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Rakušan. Prosím pana poslance Zlínského o strpení.
Pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, tady se opravdu nebude jednat o postihování vtipů, o karikatury, kreslené vtípky. Tady se bude jednat třeba o videa džihádistických poprav, o jednoznačně teroristický obsah bez jakékoliv další diskuse. Tohle není žádný cenzorský zásah do čehokoliv. Tady je to prostě takový obsah, který si určitě nikdo na internetu nepřejeme, aby se šířil. Jedná se o materiál, a to jsem ve svém úvodním slově také řekl, který identifikuje policie jako závadný obsah, policie, a ta určitě se nebude zabývat karikaturami a vtípky, které jsou v českém prostředí obvyklé.
Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Zlínský. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem ke skutečnosti, že na jaře letošního roku byla touto vládou podpořena cenzura a byly blokovány pro vládu nepohodlné weby, je obava, že tato implementace nařízení EU může být zneužita pod rouškou boje s terorismem k označování všech, kteří budou na internetu publikovat jiný než vládní či EU názor, k jejich blokaci či kriminalizování. Zvláště ošemetná je definice terorismu a extremismu, která může být poměrně vágní a liší se dle pohledu jednotlivých států, odpovědných organizací, či dokonce osob, což jsme viděli například v době války v Sýrii, kdy bylo hodnocení, kdo je a kdo není terorista, ale bojovník za svobodu, závislé na hodnocení jednotlivých médií, organizací či států. Dále můžeme vzpomenout tureckého prezidenta Erdogana a jeho hodnocení kurdské a gülenovské opozice, která našla azyl ve Švédsku jako uprchlíci před útlakem a případně likvidací. Od nálepkování extrémními postoji k nařčení z terorismu nemusí být daleko, ba přímo může být blízko. Jistě nikdo nepochybuje o tom, že vyzývání ke klasickým teroristickým útokům na internetu se ztrátami na životech nebo vedené proti kritické infrastruktuře našeho státu je trestný čin, a ten se dá stíhat i dle současné legislativy. Navíc Ministerstvo vnitra s předstihem odštěpilo z NCOZ odbor TEK, tedy pro boj s terorismem, extremismem a kyberútoky, na což již nyní máme NÚKIB, a tam přesunulo 150 policistů z NCOZ. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a nyní se hlásí pan zpravodaj Letocha. Prosím, máte slovo. Děkuji, návrh byl zaznamenán. Končím tedy obecnou rozpravu. Není tomu tak. Návrh na vrácení a na zamítnutí nezazněl, budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.
Děkuju pěkně.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jak už řekl pan zástupce navrhovatele, jedná se o nezbytnou reakci na přijetí nových nařízení Evropské unie v oblasti společné zemědělské politiky.
Děkuju panu zpravodaji za jeho vystoupení. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na případná závěrečná slova, ale myslím si, že nebude zájem. Nyní tedy - aha, pan ministr, pan ministr zemědělství, zapomněl jsem na něj, omlouvám se, řádně se hlásil.
Ty důvody tady již zazněly, takže nebudu je tady opakovat. Děkuji za pozornost.
Děkuju pěkně. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Jestli se do ní někdo hlásí? Návrh usnesení byl přijat. A já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.
Ještě jednou dobrý den nebo spíš dobrý večer. V rámci prvního čtení byl návrh zákona obšírně diskutován a rovněž debata v rámci zemědělského výboru byla plodná a užitečná. Pozměňovací návrhy, které zemědělský výbor neschválil, byly znovu podrobně probrány a byly hledány cesty, jak podáním nových pozměňovacích návrhů ještě zlepšit postavení zemědělců a potravinářů jako dodavatelů při budoucí aplikaci zákona.
Děkuju pěkně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové.
Děkuji panu zpravodaji. a to z pracovních důvodů. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Smetana. Tak nejdříve faktická poznámka, pan poslanec Faltýnek.
Hezký večer, děkuju za slovo, pane místopředsedo.
A nyní tedy v obecné rozpravě vystoupí jako první pan poslanec Smetana, připraví se pan poslanec Kott. Je tady někdo přihlášen do obecné rozpravy?
Pane ministře, omlouvám se, já vás na chvilinku přeruším a požádám kolegy a kolegyně, aby se ztišili, aby mohli poslouchat váš příspěvek, na který se dotazovali. Děkuji, pane ministře. Dnes od 16 hodin do 16.30 se omlouvá pan poslanec Adamec bez udání důvodu. A nyní se budeme věnovat bodu číslo Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona je zejména reakcí na odůvodněné stanovisko Evropské komise k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Jedná se o dva druhy, a to problematiku stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a přípustnost ústní komunikace v zadávacím řízení. Já ten návrh přesto představím pouze ve stručnosti. Budu potom v rozpravě navrhovat zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dní. Do návrhu novelizace byly zahrnuty změny týkající se za prvé upřesnění transpozice zadávacích směrnic, za druhé pak zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, například ve vztahu k poskytování a prokazování jistoty. Navrhovanou úpravou nedochází k žádným zásadním změnám v úpravě dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek. Tolik stručně k obsahu normy. Diskuse ohledně této novely se týkala především plnění vyhrazených částí veřejné zakázky subjekty z jednoho koncernu, kde panovaly jisté obavy, že by se mohla plnění účastnit společnost pravomocně odsouzená za trestný čin. A dokonce se objevily i komentáře, které interpretovaly danou pasáž návrhu jako šitou na míru danému koncernu. Já tady nebudu jmenovat, můžete si dohledat ty komentáře. Nicméně tyto komentáře vykládaly dané ustanovení zcela jinak, než odpovídalo právnímu názoru předkladatele. Jedná se o zásadní zpřísnění úpravy, která doposud nečinila žádné zásadní problémy. Celkově je tato novelizace zadávacích praxí očekávaná a podporovaná a já si dovoluji požádat vás o vyslovení souhlasu s tímhle návrhem zákona a o jeho přikázání k projednání ve výborech.
Taky bych chtěla poděkovat za uznání. Já jsem také ráda, že opravdu tento návrh je po široké shodě. Například nebude již nadále vyžadováno předložení originálu bankovní záruky, jak tomu bylo v minulosti. Problematika vertikální i horizontální spolupráce je ze strany ostatních rezortů vykládána tak, že Česká republika je údajně jeden zadavatel a její organizační složky mohou mezi sebou aplikovat využití horizontální a vertikální spolupráce, tedy vzájemně zadávat bez zadávacích řízení. S tímto výkladem Evropská komise nesouhlasí. Konkrétní dotaz na Evropskou komisi byl tedy podán v následujícím znění: Lze pojetí veřejného zadavatele státu ve funkčním smyslu chápat tak, že příkladmo v rámci jednotlivých organizačních složek státu, které jsou od státu funkčně odděleny a hospodaří s vlastním rozpočtem, je každá organizační složka státu považována za samostatného zadavatele? Bylo doručeno stanovisko Evropské komise DG GROW. Evropská komise konstatovala zejména následující: "Potvrzujeme, že i když stát tvoří součást definice veřejného zadavatele, v praxi koná prostřednictvím svých organizačních složek, jež pro účely zadávání veřejných zakázek vystupují jako samostatní zadavatelé. Závěrem lze tedy shrnout, že jak legislativa, tak dlouhodobý výklad v této problematice je zcela správný, a tedy opačné názory ve smyslu, že když jsou veškeré organizační složky jedna ČR, a tedy jeden zadavatel, a tyto organizační složky mohou aplikovat, které nemusí aplikovat pravidla pro vertikální in-house či horizontální spolupráci, lze s odkazem na výklad Evropské komise bezpochyby vyvrátit. A pokud to je o tom, že se má konzultovat nějaké zadání v rámci digitalizace státní a veřejné správy, tak ty konzultace již dnes dělá hlavní architekt na Ministerstvu vnitra. A já se ptám, co tím tedy sledujeme? A neumím si představit, že bychom se tady měli bavit o návrhu zákona, když nemáme návrh změny kompetenčního zákona, nemáme návrh změny zákona o zadávání veřejných zakázek. Je tam víc problémů, dovolte mi tedy navrhnout, aby se tento návrh zákona vrátil předkladateli k přepracování.
Já si zde píšu - návrh vrácení k přepracování.
Dej člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a on si tu rybu chytí sám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme po přestávce pokračovat. A nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve budeme hlasovat návrhy z grémia. Chvíli počkáme, než se ustálí počet přihlášených. Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat nejprve o návrzích z grémia. Hlasování číslo 2, přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 161, proti nikdo. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, a nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. K hlasování? Ano, jenom pro záznam. Tak budeme pokračovat. zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je opět návrh pana poslance Okamury. Návrh byl zamítnut. zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.